Jedná se o vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Hrozí tam infringement ze strany Evropské unie.
První bod po pevně zařazených? Pane kolego, já se moc omlouvám.
Druhý důvod je důvod formální.
Dříve než tak učiníme, všechny vás svolám, odhlásím vás a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. A v tuto chvíli zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.
Dovolím si jen ve stručnosti seznámit vás s návrhem této procedury, která vzešla z výboru pro životní prostředí. Pokud vím, tak pan kolega Junek by rád hlasoval o všech návrzích zvlášť. Jak jsem řekl, pod písmenem G jsou pozměňovací návrhy paní poslankyně Pěnčíkové. Konečně je tam pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka pod písmenem F a poslední by bylo hlasování o návrhu jako celku. To je tedy návrh procedury, který prošel výborem pro životní prostředí.
Ještě vydržte, opravdu ten hluk je veliký.
Děkuji za zjednání klidu.
Děkuji a poprosím pana poslance Zahradníka. Prosím, máte slovo.
Čili já to přečtu: návrhy A by se hlasovaly jako další bod.
Není tomu tak. Vypořádáme se tady s předloženými návrhy hlasováním. V tuto chvíli zahajuji hlasování o bodu 1 a to je vyřazení bodu 16 a 17 z programu schůze. Zahajuji hlasování. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o vyřazení bodu 17 z programu schůze. Proti? Návrh byl přijat. Je to tisk 959 a je to zákon o pedagogických pracovnících. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Tímto jsme se vypořádali s návrhy na úpravu programu schůze. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 1. července, kdy jsme jej přerušili. Rozprava byla ukončena. V pátek 1. července bylo přerušeno závěrečné slovo navrhovatele ministra životního prostředí Richarda Brabce. Není tomu tak. Ještě než tak učiníme, s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já vám jenom připomenu, že v rámci tzv. legislativně technické úpravy se navrhuje rušit jiný zákon. To v žádném případě není legislativně technická úprava. Tak legislativně správně je vrátit do druhého čtení, tam to případně načíst a opakovat třetí čtení. Místo aby na to někdo zareagoval, tak se tady mlčí a tváříme se, že je úplně normální v rámci legislativně technické poznámky hlasovat o zrušení zákona.
Já se omlouvám. Já tady vidím přihlášku kolegy Kučery, jestli má nějakou námitku. Pane poslanče, já se v tuto chvíli ale obávám, že jsme odhlasovali proceduru, která byla předložena v tomto znění. Takže v tuto chvíli toto nelze hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Děkuji. Zůstaneme u pozměňovacích návrhů z výborů, tentokrát z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jde o návrat k termínu vyhláška místo termínu opatření obecné povahy, což byl požadavek starostů, a také úprava vymezení zóny kulturní krajiny.
Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Přikročíme k většímu bloku pozměňovacích návrhů pod písmenem C pana kolegy Zahradníka. O zbylých můžeme hlasovat. A budeme hlasovat individuálně.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Nesouhlasné stanovisko.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Děkuji.
Tento zákon, jakkoliv je panem ministrem deklarován jako drobná marginální úprava, tak samozřejmě je to významná úprava. To jsem tedy zvědavý, jak to nakonec bude vypadat. K tomu se vyjadřuje taky celá řada dalších institucí.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Tím jsme vyčerpali rozpravu ve třetím čtení. Nikdo další se nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak. Nejdříve návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme se tedy zabývat pozměňovacími návrhy. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.
Vypořádali jsme se s návrhem výboru zemědělského na zamítnutí zákona.
Trváte na hlasování o proceduře? Kdo je proti? Datum účinnosti bylo tedy schváleno podle této úpravy. Není námitka. Návrhy byly schváleny. Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Žádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Ano, pane ministře. Prosím.

Právě zde ale vidím velký zádrhel.

Tak zní důvodová zpráva Ministerstva práce.

Já vám, paní poslankyně, rozumím.
Chápu, že tato oblast asi nezajímá všechny, ale aspoň byste si mohli vyříkat své věci venku.

Děkuji za slovo. K navrženým změnám tedy ohledně nekolidujícího zaměstnání vykonávaného formou dohody o provedení práce, které pak má být překážkou pro evidenci občana jako uchazeče o zaměstnání, musím říct, že se jedná o absurdní ustanovení z mnoha pohledů. Na základě toho bude vyřazen z evidence. Stát ho tedy v podstatě nutí udělat to nelegálně v rámci šedé ekonomiky bez řádného zdanění. Zaměstnavatel si třeba nemůže vyzkoušet nezaměstnaného formou dohody o provedení práce, než ho přijme na stabilní práci. Další situace, která se nebude moci odehrát. Nezaměstnaný bude raději ležet doma, protože stát mu zakázal vzít jednorázovou nebo krátkodobou práci. Je to tedy nedomyšlené a nesprávně uchopené. Snad jen perlička dokreslující absurditu navrženého opatření je to, že dohodu o pracovní činnosti uchazeč o zaměstnání uzavřít může, i když bude tak malého rozsahu, že nevznikne povinnost odvést sociální pojištění. Další oblast, agenturní zaměstnávání, povinná kauce pro agentury je nově zaváděným opatřením, které má zajistit solventnost agentury vůči státnímu rozpočtu. Stát si půjčuje bezúročně od podnikatelů finanční prostředky, což může být podle mého názoru úspěšně napadeno soudně. Ta je navržena od 15. dne po zveřejnění ve Sbírce zákonů. To považuji za příliš krátkou dobu, je to opravdu nehoráznost. Děkuji za pozornost.
Nyní v rozpravě pan poslanec Jaroslav Zavadil.
Vysvětlím proč.
Dříve než dám slovo panu zpravodaji, dovolte mi načíst dvě omluvy.
Dovolím si přečíst vám k tomu dotčenému bodu týkajícímu se Národního parku České Švýcarsko toto stanovisko. Ve zrušovacím ustanovení článku 13 se ruší všechny právní předpisy a jejich novely, kterými byly dosud jednotlivé národní parky vyhlašovány. Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Bendy, jsme přesvědčeni, že jde o nesouvisející text či přílepek, který není hlasovatelný v případě zákona o ochraně přírody a krajiny. Jako první bychom hlasovali legislativně technické úpravy přednesené ve třetím čtení.
Prosím, máte slovo. Ano, prosím, pane zpravodaji.
Děkuji. To myslím není vůbec nic proti ničemu. Jenom bych ji tedy ozřejmil a popsal. O tom bychom hlasovali zvlášť, a pak o zbylých legislativně technických.
Zahajuji hlasování. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Děkuji. Tím pádem můžeme hlasovat zbylé legislativně technické úpravy.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Nyní bychom se už věnovali jednotlivým pozměňovacím návrhům. Ty první budou návrhy pod písmenem E pana poslance Klána. Ve stručnosti jde o to, že by se - Tak, už tam mám příliš poznámek. Pozměňovací návrhy pod písmenem I pana poslance Klána. Jde vlastně o návrh vyhlašovat nadále národní parky samostatnými zákony a vypuštění zřízení národních parků z tohoto zákona.
V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Děkuji. Přikročíme k pozměňovacím návrhům pod písmenem H pana poslance Klučky. Ve stručnosti: opatření proti požárům po dohodě s Ministerstvem vnitra a integrovaným záchranným systémem. Stanovisko je souhlasné.
Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.